Já tady mám obrázek České republiky. V podstatě od Berouna až do Ostravy za 100 minut byly odstaveny všechny tratě, všechny elektrické tratě, abych byl přesný. V té době, 1. prosince v 16 hodin, bylo v pohybu zhruba 600 vlaků v celé síti a v době zastavení bylo 120 vlaků. To jen abyste si uvědomili rozsah té kalamity. Řešení kalamitní situace probíhalo v koordinaci zaměstnanců Správy železniční a dopravní cesty s jednotlivými dopravci, zejména s Českými dráhami a Hasičským záchranným sborem, sborem Správy železniční a dopravní cesty. Nehodové pohotovosti a pohotovostní služby plnily svoje povinnosti a úkoly nepřetržitě a rád bych řekl, že zaměstnanci ČD pozorným výkonem své služby zabránili vzniku dalších mimořádných situací zejména tím, že včas zastavili kvůli spadaným stromům a podobně. Jednotlivé tratě byly průběžně projížděny montážními vozy, které zjišťovaly aktuální stav, a následně byla přijímána rozhodnutí o dalším postupu. Je nutné podotknout, že standardní průběh získávání informací dopravce funguje následným způsobem. Bylo posíleno rovněž informační centrum, nicméně mám informace z Českých drah, že informační linky byly přetíženy, na většině linek bylo až 30 čekajících, což v podstatě znemožňovalo jakoukoliv normální komunikaci. Rád bych ještě doplnil informaci tím, že České dráhy měly rovněž nasmlouvány dieselové lokomotivy, které vlastně z těch tratí svážely jednotlivé vlaky. Samozřejmě vzhledem k tomu rozsahu té situace jsme nebyli úplně schopni se postarat o všechny cestující.
Měl jsem jeden velký dotaz.

Takže děkuji za podporu.
Ano, děkuji. Pan zpravodaj závěrečné slovo nežádá. Tím pádem můžeme přistoupit k hlasování. Žádný návrh ve smyslu požadavku na vrácení nebo zamítnutí nepadl, takže se budeme zabývat pouze návrhy na přikázání. Registruji. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Návrh na zkrácení lhůt nepadl. Tím pádem jsme ukončili první čtení tohoto tisku a já konstatuji, že byl přikázán výboru hospodářskému. A rovnou ho prosím, aby se ujal slova. Prosím hlouček vlevo ode mě vedený ministrem zahraničních věcí, aby se také rozpustil.
Podle tohoto zákona jsou státní svátky a ostatní svátky dny pracovního klidu a zaměstnavatel může podle zákoníku práce nařídit práci v tuto dobu jen pro výkon vyjmenovaných nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech. Záměrem tohoto zákona je upravit tento vztah a přiblížit se alespoň částečně k normám, které jsou naprosto běžné, možná ještě trochu silnější, v ostatních evropských zemích. Navrženo je tedy zakázat prodej pouze v sedmi dnech roku. Omezení by se však vztahovalo i na zastavárny, sběrny odpadů a provozovny obchodující s použitým zbožím, a to bez ohledu na velikost prodejní doby. Hospodářský dopad. Navíc lze předpokládat vyšší příjmy v oblasti turismu a jiných služeb volného času. Sociální dopad předpokládám velmi příznivý. Volné dny budou nejenom pro zaměstnance dotčených obchodů, ale i pro ostatní obyvatelstvo příležitostí pro intenzivnější rodinný život a pro společné výlety, kulturní akce, sport a jiné aktivity. Právo Evropské unie nemá společný předpis týkající se prodejní doby, avšak klade důraz na sladění pracovního a rodinného života. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás požádal o projednání tohoto návrhu a případně propuštění do dalšího čtení. Děkuji.
Děkuji, pane předsedo. Dopady na zaměstnance. Při velmi malých mzdách v tomto odvětví nejsou zdaleka zanedbatelné. Dopady na spotřebitele mohou být vnímány různorodě jak z pohledu občana velkého města, tak z pohledu občana z periferií a venkovských oblastí.
Pan zpravodaj řekl, jakým způsobem budeme organizovat. Má někdo výhradu proti tomu postupu, který pan zpravodaj navrhl? Není tomu tak.
Děkuji.
Ano. Pan ministr - stanovisko?
Mé doporučení je záporné s tím, že ale chci v rámci Českých drah vyhovět.
Slyšeli jsme návrh usnesení a doporučení. Ptám se, kdo je pro ten návrh usnesení. Nejdřív vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Další návrhy jsou pana poslance Hovorky.
Pokračujte, pane zpravodaji.
Já fakt počkám, to se nedá...
Já bych prosil jednotlivé kolegy poslance a poslankyně, aby mluvili, jenom když je jim uděleno slovo. Ti, kteří nemají zájem o projednání tohoto bodu, mohou odejít do předsálí. Je to jejich svobodná vůle.
Já za to nemůžu, že jsem zpravodaj. Mé stanovisko je záporné.
Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 76 a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?
Za třetí, zajistit provoz krizového štábu a přiměřeného krizového hlasového centra při mimořádných situacích pro zajištění informovanosti zákazníků i personálu Českých drah. Neutrální stanovisko.
Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 78 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. A pan zpravodaj tentokrát v roli předsedy poslaneckého klubu se hlásí s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Ale na ty desetitisíce zákazníků, kteří budou byrokraticky složitě žádat o peníze a nedostanou je zpátky v plné výši, kašlete!
Jsme mezi body, ale s přednostním právem se hlásí předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já mezi body, protože jinak nemám šanci, jsem chtěl zareagovat na pro mě velmi pozoruhodné stanovisko pana ministra dopravy k prvnímu hlasování, které navrhl pan předseda Stanjura. Prosím, ještě jednou, pan ministr dopravy řekl: Jsem proti tomu, aby to řešila vláda, ale v zásadě vám slibuji, že v rámci Českých drah to nějak udělám. Ale stejně nám říká, že to prostě nějak, nějak udělá. Bereme na vědomí, že pan ministr dopravy je připraven makat a po vzoru svého předsedy strany chodit mimo zákon a v rozporu se zákonem to nějak udělat. Tímto vyjádřením, pane ministře, jste přebral politickou odpovědnost za vše, co se v Českých dráhách stane.
Je tedy žádoucí, aby Sněmovna měla kontrolu nad dalším počínáním vlády. Pro tuto chvíli děkuji za pozornost.
Prosím, aby se z pověření předsedy vlády ujala slova paní ministryně práce a sociálních věcí. A já ty dva vidím a nebudu je jmenovat, pokud toho nechají.
Bylo to jednání mezi bývalou paní ministryní Müllerovou a panem ministrem Schwarzenbergem. V tu dobu tady nebyla naše vláda. Byla tu úplně jiná vláda, která se rozhodla tento institut nevyužít. Od té doby je tady celý seznam úkonů, které byly učiněny. Asi úplně nejzásadnější je, že těm příbuzným, kteří žijí tady v České republice, byla nabídnuta zdarma právní pomoc. Co se týče matky, tak ta, protože žije v Norsku a je to jednání před norskými soudy, té my jako Česká republika nejsme schopni nabídnout zdarma právní pomoc, ale ta má nárok na zdarma právní pomoc v Norsku, kterou může využít. Zase asi také proto, že matka nevyužila to, co jsem už řekla, že nepodala v Norsku tuto žádost. Dále jsem já odeslala a prostřednictvím zastupitelského úřadu v Oslu předala dopis svému ministerskému protějšku. Pan premiér se sešel osobně s dědečkem těch dětí Michalákových. A ještě zítra je jednání pana premiéra tady se zástupci příslušných ministerstev - Ministerstva zahraničních věcí, spravedlnosti a Ministerstva práce a sociálních věcí - na ministerské úrovni.
Osobně samozřejmě sdílím pocity většiny poslanců, že by Česká republika měla udělat maximum. Jedině tak si dovedu vysvětlit postoj Norska, byť s ním nesouhlasím. Na druhé straně musíme respektovat své možnosti.
Akorát jsem se tázal, jestli se to bude prohlašovat za zmatečné.
Nejdřív pan poslanec Urban s námitkou a poté paní poslankyně Putnová.
Otázka je, zda budeme postupovat podle písmen v hlasování, anebo podle částky.
Pan zpravodaj.
Přátelé, máte tabulky, takže kdybych vůbec nečetl, o co se jedná, a četl jenom pořadové číslo, tak postupuji správně. Já to dělám nad rámec toho, abyste opravdu věděli, o čem hlasujeme.
Paní poslankyně Černochová. Učiním tak nyní. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut. Můžeme postoupit dál. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.
Stanovisko je nesouhlasné.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut.
To znamená, že bychom měli hlasovat o té první variantě.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut.
Takže tím jsme se vypořádali s tímto pozměňovacím návrhem. Nemá smysl hlasovat dál.
Ale když byl přednášen tento postup, tak nikdo námitku nevznesl. V tom případě - pan ministr? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tuto variantu, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti této variantě, tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut.
Jak jsem řekl, je to Ministerstvo spravedlnosti, 35 milionů korun. Nesouhlas.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme pokračovat.
Je to stejný pozměňovací návrh.
Stanovisko pana zpravodaje je sice logické. Obvykle se tak postupuje. Ale když vidím, jak on sám nelogicky mění svá stanoviska předsedy rozpočtového výboru a zpravodaje Poslanecké sněmovny, tak si myslím, že je fér to zkusit ještě jednou.
Jestli chcete hlasovat, můžeme o tom hlasovat.
Rozpočet, který se rozděluje do jednotlivých kapitol pro výzkum a vývoj, se schvaluje zvlášť. Není to v rámci těch kapitol. Tento orgán doporučuje vládě, jakým způsobem bude rozdělen rozpočet na výzkum mezi jednotlivé poskytovatele, ale také celkové výdaje, které na výzkum a vývoj půjdou. To znamená, že je odpovědností pana vicepremiéra, jaký návrh rada předloží, je jeho odpovědností, jak to prosazuje ve vládě. Takže pane vicepremiére, máte vliv na ten rozpočet, je to tak i podle legislativních úprav a nesete za to i odpovědnost. Proto se vás na to tady můžeme ptát.
Děkuji panu poslanci Fialovi za dodržení času. S faktickou, dobře, děkuji.
Tou položkou je daň z přidané hodnoty.
Děkuji panu poslanci Novotnému. Nyní paní poslankyně Anna Putnová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Ještě jednou dobré dopoledne. Obracím se na pana vicepremiéra Bělobrádka. Pane vicepremiére, vy jste nám tady sdělil, co všechno dobrého jste učinil, jednak vy jako osoba, jednak jako předseda strany. Ale v tom výčtu nám přece jenom chybí to, co jste učinil jako předseda Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace! Protože vy jste za to zodpovědný. Vy jste zodpovědný za rozpočet, vy jste zodpovědný za strategické plánování investic do vědy, výzkumu a inovací. A pokud samozřejmě přicházíme v příštím roce o evropské zdroje, je to o důvod navíc, abyste se snažil doplnit tyto výdaje.
Dámy a pánové, já jsem přesvědčený, že jsem vám odpověděl, a to v tom smyslu, že došlo k navýšení rozpočtu. To, že se máte právo ptát, to jsem vám neubíral. Myslím, že to je zcela legitimní. Také jsem vám odpověděl. Nejsem spokojen, přičemž nijak nerozporuji slova pana vicepremiéra Babiše, protože nejsem ministr. Nicméně rada vlády pouze navrhuje. Rozhoduje o tom vláda. Nejsem s tím spokojen, na to jste slyšeli odpověď. Pokud chcete jednotlivé věci, můžu vám je dát, a to jsem vám říkal, klidně písemně. Já s tím nemám žádný problém.
Děkuji. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou, připraví se pan kolega Marek Černoch k faktické poznámce.
Je to věc, ke které se vláda České republiky zavázala. A současně si myslíme, že ty volitelné programy jsou dobrá věc a mohou přinést efekt a užitek pro celou Českou republiku.
Nyní pan poslanec Marek Černoch s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Martin Plíšek také s faktickou poznámkou.
Hezké dopoledne, dámy a pánové. Válkové ohledně dohledu nad exekutory, protože je tady snaha nějakým způsobem to řešit, lidově řečeno dostat exekutory na koleje.
Nyní pan poslanec Martin Plíšek.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já zareaguji na svého předřečníka v reakci na slova paní ministryně. Paní ministryně tady řekla, že nemá prostředky na kontrolu a dozor nad exekutory se zdůvodněním, že tyto prostředky - a samozřejmě ve velké výši - jsou nutné pro výstavbu justičního areálu v Ústí nad Labem. Přitom její náměstci na finančním podvýboru nám potvrdili, že tyto prostředky v příštím roce nebudou spotřebovány a že mohou být použity na projekt elektronických náramků pro vězně.
Ještě faktickou poznámku pan poslanec Milan Urban.
Loni to bylo tak, že jednotlivé výbory, abych mluvil za svůj hospodářský, projednaly příslušné kapitoly, rozpočtový výbor potom tato usnesení vzal, hodil je do koše a udělal si usnesení své naprosto v rozporu s tím, co schválily příslušné výbory.
A špatně je i samotná struktura státního rozpočtu. Celkový nedostatek investic, které by umožnily budoucí hospodářský růst, již vládě vytýkají dokonce i odbory. To je neuvěřitelné. Odbory se většinou starají o práva zaměstnanců, ale dnes už i odbory vytýkají to, že nemyslíte na budoucnost a že nehodláte investovat tak jako v minulých letech v době hospodářské ekonomické krize a recese. Dnes to tedy vypadá tak, jako bychom zde počítali s hospodářským blahobytem pro bohaté a ještě větší chudobou pro chudé. Co se týče jednotlivých dalších věcí, dovolte, abych se jen velmi krátce zmínil o sportu. Co se týče sportu, chvilku říkáme ano, miliardu do sportu. Chvilku říkáme ne miliardu do sportu, protože se tam dějí věcí, o kterých jste mluvil, o kterých jste hovořil. To přece nejde. A já bych vás chtěl požádat všechny, vážení kolegové, včetně pana ministra školství, abyste takový systém připravili. To znamená, když to připravíme, bude trvat dalších x měsíců, než to dostaneme do praxe.
Takže bude nižší, o malinko, ale bude. Tak prosím vás už to neříkejte, že bychom se zadlužovali. Ten náklad mají všichni ostatní ministři. Takže se soustředím proto na ty daně.